Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já velmi pozorně - a myslím si pravidelně -poslouchám slova, která tady zaznívají, a nechci se k řadě věcí vyjadřovat, protože mnohdy bych opakoval slova svých předřečníků. Nechtěl bych, abychom se do nich vraceli, ani pod dojmem toho, že současný stav financí není v dobrém stavu. Nejen proto. Ano, rostly, a rostly i nadtarify.
Děkuji za slovo. Musím bohužel zkonstatovat, že vaše pětikoaliční vláda ještě není u moci ani rok a půl a za tu dobu jste dokázali bohužel zklamat drtivou většinu pracovníků ve školství. Největší kritika odborné pedagogické veřejnosti a školských odborů aktuálně směřuje k poslední části novely, kde se mění školský zákon. Buď je to záměr pro pozdější účelové výpočty, nebo chyba navrhovatelů, nevím. Jednotlivým školám Ministerstvo školství rozepisuje finanční prostředky na základě úvazku učitelů, na základě jednotlivých tříd a stupňů. Ředitel školy pak může peníze rozpočtované původně na odměny učitelů dát například nepedagogickým pracovníkům nebo jiným pedagogickým pracovníkům, než jsou učitelé. V minulosti byli ředitelé škol nuceni převádět část těchto peněz do ONIV, pokud jim chyběly peníze za náhrady v prvních 14 dnech nemocenské, a všechny tyto přesuny v důsledku snižují průměrné platy učitelů. Negativní stanoviska k pozměňovacímu návrhu k novele zákona o pedagogických pracovnících a školského zákona vyjádřilo 13 školských organizací. Negativně se k tomuto pozměňovacímu návrhu vyjádřila do médií rovněž předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií a prezident Asociace ředitelů základních škol. Ostatních pedagogických pracovníků, tedy vychovatelů, speciálních pedagogů, psychologů a asistentů pedagoga, by se tedy uvedený závazek netýkal, což by se významně negativně promítlo do objemu platových prostředků, které jsou pro pedagogy rozpočtovány. Tito pracovníci jsou přitom pro fungování vzdělávacích zařízení zásadní a potřební, a navíc se školy dlouhodobě potýkají s jejich nedostatkem. Předmětný pozměňovací návrh proto jmenované asociace a odbory odmítají a vnímají jej jako nerovný přístup k jednotlivým skupinám pedagogických pracovníků, což je neakceptovatelné. Asociace školních psychologů považuje takovou změnu za nesmyslnou a krátkozrakou. Ředitele znejistilo zrušení fixace platové základny, chybí jim tvrdý parametr výpočtu a nikdo neví, podle čeho se bude počítat. Podle nich se úplně ztrácí předvídatelnost. Závěrem: několika desítkám tisíc pedagogických pracovníků dává tento koaliční návrh najevo, že jsou jen druhá jakost, druhá kategorie, která si nezaslouží být odměněna, protože jediná žádaná profese ve školství je učitel. Tito pedagogičtí pracovníci si zřejmě garanci platů nezaslouží. Není tedy divu, že v řadách těchto pedagogů zavládla zloba, urážka všech poctivých zaměstnanců v tomto oboru, kteří ve svém názvu nenesou termín učitel. A myslím si, že není vůbec žádoucí zasévat mezi kolegy nevraživost a snažit se jejich týmovou práci podkopat a rozbít.
Děkuji a máme zde dvě faktické poznámky. Kdo je pro?
Garanční výbor tento pozměňovací návrh doporučil.
Můžeme pokračovat.
Jeho obsahem je zavedení evidence vozidel se státní poznávací značkou Ukrajiny.
Přijato.
Jedná se o pozměňovací návrh pan poslance Radka Kotena. Jeho obsahem je vypuštění překážky uložení trestu vyhoštění. Konkrétně by takovou překážkou již nebyl přiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života pachatele. Garanční výbor tento pozměňovací návrh nedoporučil.
Děkuji.
Jedná se o pozměňovací návrhy pana poslance Radka Kotena, o kterých se bude hlasovat společně jedním hlasováním. Jedná se opět o pozměňovací návrh poslance Radka Kotena. Tímto pozměňovacím návrhem je navrženo zvýšení sazby trestu u kvalifikované skutkové podstaty převaděčství ze sazby 2 až 8 let na 3 až 10 let. Garanční výbor tento pozměňovací návrh nedoporučil.
Stanovisko pana ministra?
Jedná se o pozměňovací návrh paní poslankyně Ivety Štefanové. Garanční výbor tento pozměňovací návrh nedoporučil.
Děkuji. Zamítnuto.
Garanční výbor tento pozměňovací návrh nedoporučil.
Kdo je proti? Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dovolte, abych otevřel další bod číslo
Pak tady máte: učitelé konzervatoří a vyšších odborných škol a učitelé základních uměleckých škol. Tady jsem se chtěla zeptat, podle jaké klasifikace jste ten výčet dělali? Tak jsem se chtěla zeptat, jestli ten váš návrh se týká i učitelů jazykových škol? Čili jsem se chtěla zeptat, jestli se to vztahuje i tedy na tyto učitele, anebo na tyto učitele se to nevztahuje? Protože tato klasifikace třeba pracuje s pojmem učitel sluchově postižených osob, učitel zrakově postižených osob, čili ať je v tom jasno. A myslím si, že toto je důležité, protože je to velká změna, ten váš pozměňovací návrh je velká změna, která jednoznačně postihne celý systém, takže je potřeba se vyjadřovat jasně a přesně. Nicméně mě by zajímalo, jak tedy vypadá teď ta vaše nastavená laťka pro školství? Jak moc počítáte s těmi dalšími pedagogickými pracovníky, i když jste tady ujišťovali, že samozřejmě ano, ale jak máte jistotu, že vám neodejdou z těch profesí?
Velmi se omlouvám a prosím, abyste pokračovala.
To znamená, že je potřeba opravdu si tady dnes říct dopady vašeho pozměňovacího zákona na celý školský systém. Toto mi potvrdili přímo kolegové v terénu, že to tak skutečně bylo, takže to si myslím, že je důležité. Narůstá počet dětí se speciálními potřebami ve školách i školkách, je to opravdu velké číslo. To znamená, že tady se bez speciálních pedagogů, psychologů vůbec neobejdete. A podpůrné opatření, asistenta pedagoga, využívá zhruba 33 000 dětí. Takže je důležité vědět, jaký dopad na systém školství bude váš pozměňovací návrh mít.
Takže, dámy a pánové, já se blížím k závěru a velmi bych tedy plédoval, aby předkládaný návrh zákona mohl projít do dalšího čtení.
Děkuji pěkně. Ano, vidím z místa se hlásit paní předsedkyni.
Já si myslím, že jsme teď byli svědky velice zajímavé debaty, velice zajímavé, já to myslím bez naprosté legrace. Já jsem to poslouchala s velkým zájmem a zaujetím, tu debatu, byla věcná.
Není tomu tak. Ještě se hlásí pan poslanec Bureš.
Já mám také procedurální protinávrh.
Já ještě jednou řeknu, o čem budeme hlasovat nyní. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut.
Respektuji, nic jiného mně nezbývá než respektovat rozhodnutí suverénní Sněmovny, ale nestěžujte si potom. Nestěžujte si příště, že nestíháte projednat program, že vám něco tady obstruujeme, že vám něco bojkotujeme.
Již na plénu Senátu jsem uvedl, že s přijatými pozměňovacími návrhy souhlasím a podporuji je, neboť se jedná o úpravy návrhu, které jsou ku prospěchu.
Děkuji, pane ministře, a nyní prosím, aby se slova ujal senátor Roman Kraus. Prosím, máte slovo.
Po proběhlé rozpravě se postupně hlasovalo o pozměňovacích návrzích, které vzešly jednak z výborů, jednak z jednoho, který byl podán v obecné rozpravě. A teď k těm jednotlivým pozměňovacím návrhům, které máte před sebou. Pozměňovací návrhy v bodech 1 a 2 jsou v podstatě legislativně technickou úpravou. V bodu 3 je snížení hluku na nejnižší možnou míru v případech, kdy nelze dosáhnout dodržení hygienického limitu. Nová úprava tedy upouští od časovosti a omezenosti časově omezeného provozování nadlimitních hladin hluku a vibrací. Ale chci jen připomenout, že již v projednání v Poslanecké sněmovně, které byl podán pozměňovací návrh, tak zde je naprosto jasně zakotvena povinnost krajských hygienických stanic informovat dotčené obecní úřady o zahájení řízení při žádosti o výjimce z hlukových limitů. Je to všecko v souhlasu s vědeckými poznatky, které jsou samozřejmě k dispozici.
Děkuji, pane senátore. Táži se na závěrečná slova - pan ministr nemá zájem, pan senátor také ne. Vidím zde žádost o odhlášení, všechny vás tedy odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 118, přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 145 proti žádný.
Ano, děkuji. Pan poslanec Farhan je další přihlášený, pak následuje pan poslanec Metnar.
Paní předsedající, paní ministryně, dámy a pánové, děkuji za slovo. Ministr zdravotnictví nás všechny uvádí do nejistoty svými chaotickými, zmatenými a často bohužel i nesrozumitelnými výroky, které pak musí vysvětlovat, aby je vůbec lidé pochopili. Zajímalo by mě, zda se v jeho slibech ještě vůbec někdo z vás a z občanů orientuje. Venku je slunce, ale léky v lékárnách a v nemocnicích stále nejsou. Ještě předpokládám, že bylo myšleno, že se jedná o podzimní období roku 2023 a že se nejedná o nějaké následující roky. Ale co s kojenci? Cefalosporiny: pro děti není ani jeden, v tekuté formě není cefuroxim, cefprozil - nic. Cefzil není vůbec žádný. Zůstává poslední mohykán Sumamed sirup ve dvou silách, ale jako bakteriostatické antibiotikum nás v epidemii spály, která pořád ještě dobíhá, nezachrání. Bojujeme, jak se dá. Přepočítáváme, půlíme, čtvrtíme..." a tak dále. A končí to větou: "Takto jsme dopadli ve 21. století." A rovnou říkám, že výmluvy o tom, že nedostatek léků je pouze problém celého světa, jsou jen řeči na úrovni výmluv. Kdyby to byla pravda, tak si asi těžko naši spoluobčané nejezdí do Německa, do Polska nebo Rakouska pro některé léky. Ten ministra chválí a přihlíží tomu na tiskových konferencích. Proto mi dovolte, paní předsedkyně, abych zařadil jako nový bod na zítřek na středu, který jsem nazval Nekompetentní informace ministra Válka při zajišťování léků.
Následuje pan poslanec Lubomír Metnar a připraví se pan poslanec Novák.
Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, na pořad dnešní schůze bych rád zařadil nový bod s názvem Opakovaná prohlášení na téma válka mezi Ruskem a NATO. Na mě a na mé kolegy se obracejí občané s tím, že se v mediálním prostoru opakovaně objevují prohlášení náčelníka Generálního štábu, že není vyloučena válka mezi Ruskem a NATO a zapojení České republiky ihned od počátku do takovéhoto konfliktu - místo toho, aby zaznívala prohlášení, co děláte pro to, aby k takovému konfliktu nedošlo. Chtěli bychom od paní ministryně obrany slyšet, jestli je v souladu s těmito prohlášeními, neboť jsme opět v mediálním prostoru zaznamenali rozkol mezi náčelníkem Generálního štábu a ministryní obrany, který musel řešit dokonce pan premiér. A pokud je paní ministryně s těmito prohlášeními v souladu, tak ať nám řekne, jakou má strategii, anebo potažmo nejenom rezort, celá vláda, aby k takovému konfliktu nedošlo. Tento bod bych chtěl zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech.
Nyní je tedy přihlášen pan poslanec Novák, následuje pan poslanec Nacher.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Situace totiž už není jen vážná, ona je katastrofická. Před chvílí jste slyšeli i mého kolegu, který na toto téma hovořil. Dnes vám může váš lékař na recept prakticky napsat cokoliv, protože boj o léky začne teprve, až přijdete do lékárny a zjistíte, že tam nejsou. A co dělá pan ministr? Dělá si z nás legraci. Posílá nás na vzduch, protože je hezké jarní počasí. Lidé i lékárníci se nám ozývají dnes a denně, dokonce se přidávají i lékaři. Tato tehdejší nejapná připomínka pana ministra určitě neuspokojí rodiče, kteří shánějí Nurofen pro své malé děti. To je za mě prostě za hranou. A kromě jiného bych považoval na místě omluvu za toto prohlášení. Na konci října loňského roku lékárny upozornily, že jim vedle jednoduchého penicilinu chybí i desítky jiných léčiv, přičemž ne všechna lze snadno nahradit. Nedostatkovým zbožím byly zejména sirupy nebo čípky na srážení horečky u dětí, které postupně lékárnám začaly docházet. Naši lidé ze zoufalství začali nakupovat léky v cizině. Ministerstvo zdravotnictví v prosinci k tomuto uvedlo, že problému čelí i jiné státy, a zůstalo opět v klidu a vlastně obvinilo lidi z toho, že když je více viróz a chřipek, tak více lidé léčiva nakupují. No, samozřejmě! Na konci loňského prosince se do problémů dostaly i nemocnice. Nedostatek dětských léků proti horečce ve formě sirupů i čípků přinutil třeba ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně nebo v některých soukromých lékárnách, které měly potřebné suroviny, spustit vlastní výrobu, což je v uvozovkách ta lepší varianta. Lékárny v celé zemi se v polovině ledna stále potýkaly s výpadky léků, chyběly hlavně penicilin a další antibiotika. Přes sliby Ministerstva zdravotnictví o zajištění dodávek se nestalo vůbec nic. A co dělal pan ministr Válek v lednu?
Prosím, berte proto pochybnou úroveň ministerské práce pana Zbyňka Stanjury v úvahu při schvalování očekávané novely státního rozpočtu. Nedovolte, aby se nevratné škody, které pan Stanjura v letošním roce České republice způsobil, měly snad v budoucnu, byť jen částečně, opakovat. Za hnutí ANO mohu rozhodně garantovat, že tyto škody budou ministru financí a jeho poradcům vyčísleny do posledního milionu korun, a zároveň žádám o zařazení mimořádného bodu, kterým je Ztráta věrohodnosti ministra financí Zbyňka Stanjury, v termínech a datech tak, jak jsem to uvedla v úvodu svého vystoupení.
Děkuji, a paní předsedkyně, omlouvám se, ještě vás poprosím, jestli jsem si to dobře zapsala, ty pevné časy jsou - první bod zítra nebo první bod po písemných interpelacích ve čtvrtek? Prosím ještě o ztišení, kolegyně a kolegové.
Není to žádný konsolidační, a už vůbec ne ozdravný balíček, ale obsáhlá daňová reforma, která zvýší daně všem bez rozdílu, a za hnutí SPD říkám jasně, že hnutí SPD je programově proti zvyšování daní českým občanům a firmám. Podle hnutí SPD tento způsob samozřejmě není žádný dialog, dokonce dialog nefunguje ani ve vaší vládní koalici, ale je to pouze arogance moci, a problémem je, že se rukojmím stávají všichni občané České republiky a jejich životy. Navíc ten vládou předložený materiál, který jste nám zaslali k připomínkování, zároveň vykazuje celou řadu nedostatků. My prosazujeme konsolidaci a ozdravení veřejných financí, ale všichni víme, že to jde bez toho, abyste zvýšili daně českým občanům a českým firmám. A já jsem už sdělil i odborům, že SPD má jednoznačnou ambici a nebojíme se toho být politickým lídrem té generální stávky, politickým lídrem generální stávky. Ale vůbec jste to neprojednali ani s opozicí a už vůbec jste to neprojednali s občany. Co tím mám na mysli? Chybí jakákoli veřejná debata, chybí jakékoliv veřejné slyšení, chybí jakékoliv diskuse s občany, nějaké konference, aby se občané k tomu mohli taky vyjádřit. Samozřejmě chybí tady i zákon o referendu, který tady dlouhodobě prosazuje SPD, a vidíme, proč jste proti tomu - to je ta arogance moci.
Já se omlouvám, pane předsedo, ale tady v levé části sálu je už příliš vysoký hluk.
Můžeme souhlasit, nemusíme. Ano, mohou vytvářet nestabilní prostředí v případě, že jsou špatně nastaveny parametry. Nutnost pobídek je však - a můžu říct i bohužel - z globálního pohledu zřejmá. Právě proto, aby se podobná selhání neopakovala, jsme následně za vlády Andreje Babiše zavedli nový transparentní systém, který našemu trhu a našim lidem pomůže. Dnes vypouštěná politická odpovědnost vlády za své rozhodnutí byla tehdy právě vámi, takzvanou pravicí, naopak hodnocena jako jedna z mála výhod zaváděného systému. Otočky současné vlády se už staly takovým folklórem a zlozvykem. My si však za současným nastavením pobídek stojíme a za hnutí ANO budeme rozhodně proti tomuto návrhu zákona.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je přihlášený pan poslanec Vojtěch Munzar. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Ono je to označení docela přesné, protože investiční pobídka je svého druhu také dotací. Proto já vidím riziko v tom, že přinášejí výhodu těm, kdo pobídku obdrží, oproti těm, kteří ji nedostanou. Proto by mělo z mého pohledu být hlavním úkolem státu a Ministerstva průmyslu a obchodu sledovat, vyhodnocovat, kontrolovat, velmi důkladně poskytované pobídky, aby se nestaly součástí pouze konkurenčního boje a získávání výhod nad konkurencí. Jsem si vědom, že do budoucna bude pro českou ekonomiku zapotřebí mít zde investice s vyšší přidanou hodnotou, které výrazně přispějí k tvorbě hrubého domácího produktu a zároveň rozšíří znalostní potenciál české ekonomiky. Můj celkový skeptický pohled na investiční pobídky se však nemění. Předloženou konkrétní novelu ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu chápu v tom smyslu, aby nebyl případný zájemce odrazen délkou procesu s nejistým výsledkem, i když splní veškeré požadavky. Vlastně bych rád slyšel ujištění, že to nebude znamenat ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu uvolnění stavidel. Pane ministře, děkuji za to, že jste mě vyslechl. Já bych vás na závěr prosil, protože to v tom materiálu nebylo, jestli máte k dispozici nějaká čísla, jak se v poslední době vyvíjely investiční pobídky. Děkuji za odpověď.
Já vám děkuji.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, já bych se také ráda vyjádřila k tomuto zákonu o investičních pobídkách.
Já se ptám, když vy jste sami kritizovali tu klikačku - protože to nic jiného není - proč neumožníte všem projektům, které byly úspěšně podané, aby to starostové zrealizovali? Musíme si uvědomit, že jsou to investiční projekty, které tady můžu číst, celkové způsobilé výdaje se pohybují kolem 50 milionů korun. To znamená, to opravdu nejsou projekty, které mohou čekat někde v šuplíku. Starostové potřebují vědět, zda ty projekty mohou soutěžit, nebo ne. Jsme na začátku programového období. Znovu říkám, i my jsme přezávazkovali Integrovaný regionální operační program o velké peníze, aby mohly být podpořeny všechny projekty v oblasti zdravotnictví. Nyní se ukazuje, že se současná vláda nepoučila z těch chyb. Mě například velmi zaráží v tom seznamu, když jsem viděla, jaké se sešly projekty, že jsou tam projekty, které si mohou města podat v rámci takzvaného ITI. Takto bych tady mohla klást ty otazníky pořád a pořád.
Nyní se s přednostním právem ještě přihlásil pan ministr Bartoš, následovat by měl pan poslanec Okleštěk.
Mně nedá jenom krátce nezareagovat. Jenom v krátkosti - nebudu teď reagovat na ty části systémové podpory, vypisování a jestli 19 minut je standardní doba pro nahrání jedné žádosti. Jenom k meritu věci. Jsem tedy přesvědčen, že
Mně osobně vůbec nevadí, jestli bude investiční pobídky schvalovat vláda, ministerstvo, mezirezortní komise nebo nějaký jiný kolektivní orgán. Dneska je to Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský region, ale zítra to může být region úplně jiný, a měli bychom myslet na to, že bychom si měli udržet nějaký nástroj na podporu těmto regionům. Ano, dáváme na jedné straně dotaci, nejenom my, ale i Evropská unie. Neděje se, tak máme jenom speciální dotační programy, což je samozřejmě něco jiného, ale myslím si, že je klíčové právě pro naše regiony dát lidem kvalifikovanou a dobře ohodnocenou práci. Proto jsem se chtěl zeptat závěrem svého projevu pana ministra, jestli bude i nadále zvýhodnění pro strukturálně postižené regiony. Opravdu mi nejde o Karlovarský, ze kterého jsem, nebo Ústecký nebo Moravskoslezský kraj.
Pokud musíme s investičními pobídkami pracovat, protože nás k nim prostě nutí realita, ekonomická realita Evropy, ekonomická realita světa, tak pak je, prosím, čiňme byrokraticky co nejméně náročné, a pokud možno co nejrychlejší a co nejvstřícnější, a zdůrazňuju, co nejtransparentnější pro investory.